Nebudeme používat ty peníze ke snižování deficitu, tak jako to dělala Nečasova vláda, budeme používat ty peníze k rozdávání dárků. My jsme sice říkali, že budeme šetřit, ale to jsme jen tak říkali. Já respektuji názor, že jsme udělali chybu. Vy jste jenom pokrytci. Vy neděláte nic, kromě utrácení!
Děkuji panu poslanci Kalouskovi.
Děkuji za slovo. A je pravda, máte pravdu, byl tu pan poslanec Koskuba, byl tu tento jeden poslanec, měl tu velmi dlouhý projev, omlouval se nám všem za ten projev, ale my a já jsem tu osobně byl vám to říct. Znovu říkám, vládní koalice je pro zrušení regulačních poplatků. Omlouvá vás, že nejste lékař a můžete trošku mít v tom takové nejasnosti, to se může stát. Ale tato kapitola je pro nás uzavřená, a co jsem řekl minule, že v budoucnu bude možná třeba otevřít téma hospitalizačních poplatků, znovu říkám, hospitalizačních, ale je to úplně něco jiného, než o čem jsme se bavili.
Děkuji panu poslanci Nyklovi. Dále do rozpravy pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Urban.
Pro tyto diskuse jsem velmi rád, že nejsem lékař, jakkoli to pokládám za úctyhodné povolání, protože lékaři většinou pojišťovacím systémům nerozumějí. Pane poslanče Nykle, prosím, podívejte se do záznamu. Tady prostě byli poslanci vládní koalice, kteří říkali, že zrušení regulačních poplatků je pitomost, a někteří říkali, že zrušení hospitalizačních poplatků je pitomost.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi i za to, že to s panem premiérem myslí tak dobře. Děkuji panu poslanci Kalouskovi.
Pane předsedající, já jen těžce nesu, že pan předseda Kalousek přímo oslovuje poslance.
Já těžce nesu, že jsem vám vůbec nerozuměl, pane poslanče, prosím.
Pan předseda Kalousek přímo oslovuje poslance. Myslím, že byste ho, pane předsedo, měl vést k pořádku.
Budu vést pana poslance Kalouska k pořádku. Pane poslanče Kalousku, prosím, oslovujte poslance pouze mým prostřednictvím, a nyní máte slovo. Dále se hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Pilný.
Koalice není o tom, kdo v ní vítězí. Prosil bych trošku opatrnosti v těchto vyjádřeních.
Dovolte, pane předsedající, abych podpořil názor pana poslance Pilného, protože máme k tomu, co on řekl, řadu praktických důkazů. Minimální mzda byla oproti obrovským protestům podnikatelů, oprávněným, zvýšena nikoli o 500, ale o 700, aby se mohli socialisté bít v prsa, že zvítězili, a v Evropské komisi máme sice ctihodnou osobu, nicméně na portfoliu, o kterém zjevně nic neví.
Děkuji za slovo.
Máte pro to zdůvodnění? Proč tam jsou knihy, nejsou tam časopisy, nejsou tam noviny? Bude to stát zbytečné náklady na software, zkomplikujeme podnikatelům život a hlavně vláda nemůže dosáhnout toho, co tady říká, že dosáhnout chce - pomoci rodinám a osobám s nižšími příjmy. Z této pasti, do které jsme se vládním návrhem dostali a kde se určitě ani vy necítíte komfortně, existuje jedno jednoduché východisko. Je to můj pozměňovací návrh a máte možnost ho jednoduše podpořit. A nyní mi dovolte, abych na základě upozornění legislativního odboru načetl legislativně technickou úpravu ke svému pozměňovacímu návrhu.
Děkuji panu poslanci Fialovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Rais.
Dobrý den, pane předsedo, dobrý den, kolegové.
Prosím, pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek.
Mně ta veřejná debata během druhého čtení a mezi druhým a třetím čtením významně připomněla debatu o regulačních poplatcích. Z toho vznikl dojem, že si to prosadili lidovci, ale lidovci se potom ohradili, že oni to také nechtěli. A předseda vlády nedávno řekl: my to dlouho nechceme, my zase z toho uděláme ty dvě sazby. Já mám pocit, že jsme ve stejné situaci, že prostě tady tlačí vládní strany něco, co vlastně nikdo nechce, dokonce ani ty vládní strany. Minimálně tak vypadá ta veřejná diskuse v médiích.
Takže eviduji návrh pana předsedy Kalouska na vrácení výboru k novému projednání.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já skoro nevěřím svým očím a uším. Ono totiž DPH se velmi jednoduše zvyšuje, zvýšení DPH se vždy promítne do vyššího výběru, ale snížení DPH se bohužel ne vždy promítne do snížení ceny zboží, ale zcela jistě se promítne do snížení výběru daní. Totiž zvyšovat je jednoduché, to nám předvedla bývalá vládní koalice. My se snažíme o nápravu těch chyb cestou, která nepoškodí českého občana, nepoškodí český státní rozpočet.
Děkuji panu poslanci Tejcovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Kalousek.
Děkuji za slovo. Ale na to můžeme mít různé názory.
Paní zpravodajka se hlásí s přednostním právem, takže ji poprosím, aby se ujala slova.
Děkuji, pane předsedající.
Musím ztišit kolegyně a kolegy v sále. Děkuji vám.
Dovolte mi ještě v rozpravě za sebe sdělit jednu důležitou a zásadní věc.
Nyní již řádně přihlášení do diskuse. První je přihlášena paní poslankyně Strnadlová z ČSSD. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji vám, paní poslankyně.
Jenom krátce, protože jsem již vystupovala k tomuto bodu v rámci prvního i druhého čtení. A tam, kde dali nesouhlasná stanoviska, mohu vedle sebe položit další přepracované pozměňovací návrhy pod jmény jednotlivých poslanců. Takže je to skutečně problematická záležitost. Můj pozměňovací návrh zde bude také hlasován. Jsme si vědomi toho, že legislativně podle informací, které máme, nebyl správně připraven, přesto si myslím, že to je skutečně škoda a že je to chyba a že legislativa měla pomoci paní Hnykové k tomu, aby byl tento návrh správně zpracován. Dále jako klub TOP 09 podporujeme pozměňovací návrhy paní poslankyně Aulické-Jírovcové. Tento návrh znamená, že v inspekčních týmech budou také zástupci krajů. Je zde stanovisko ministerstva negativní. Ještě jednou upozorňuji - výbor pro sociální politiku 3. září něco schválil, toto už vůbec neplatí a po jednotlivých nesouhlasných stanoviscích s tímto usnesením je tento přepracován do jednotlivých pozměňovacích návrhů jednotlivých poslanců, takže celá situace je značně nepřehledná.
Volební komise oba návrhy postoupila všem poslaneckým klubům. Je to usnesení číslo 73, které zatím nebylo rozdáno, proto vám ho rychle přečtu. Zní takto: "Volební komise pověřuje svého předsedu, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu s tím, že - za prvé - komise obdržela prostřednictvím výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu od právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem tyto návrhy na členky Kontrolní rady Technologické agentury: profesorka Jiřina Jílková a profesorka Jana Stávková. Za druhé: Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise tedy navrhuje volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení. Za třetí: Novým členkám započne jejich čtyřleté funkční období dnem volby." A teď to vysvětlení. Tedy předseda Sněmovny tyto dvě členky bude jmenovat na základě našeho hlasování. Doufám, že je to vysvětleno jasně, neměl by tam být po diskusi volební komise žádný sporný bod. Nyní prosím, aby pan předsedající otevřel rozpravu.
Ano, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, rozpravu končím a budeme tedy hlasovat, protože nepadl návrh na tajnou volbu, veřejně po jednotlivých jménech. Kdo je proti? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie
Děkuji. Bod 149, stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, je prvním z nich. Místo je uvolněné paní poslankyní Kateřinou Konečnou jejím zvolením europoslankyní. Ve lhůtě 9. září do 13 hodin doručil nominaci pouze jeden poslanecký klub. Tento klub doručil na sekretariát volební komise svoji nominaci a je to nominace pana poslance Milana Šarapatky. Usnesení volební komise bylo zasláno všem předsedům poslaneckých klubů. Nyní, pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu k navrženému kandidátovi.
Otevírám rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku, nikoho z místa nevidím, rozpravu končím a přerušuji tento bod, protože jde o tajnou volbu. Otevírám bod číslo
Kolegyně a kolegové, i tady je ten případ stejný. Je to místo, které bylo uvolněno paní poslankyní Kateřinou Konečnou ve chvíli, kdy se stala europoslankyní. Ovšem teď pozor - situace se mění. Po předběžných, zatím neformálních nebo neoficiálních jednáních s předsedy klubů jsem zaznamenal, že by byl zájem pokusit se znovu nominovat. Takže v tuto chvíli vyhlašuji novou lhůtu na nominace. Ještě jednou: nominace na vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy. Tuto lhůtu vyhlašuji do příštího týdne do pondělí 29. září do 12 hodin. Ještě jednou: do pondělí 29. září do 12 hodin. Prosím, aby poslanecké kluby nominace doručily standardně do sekretariátu volební komise. Pokud by se to nestihlo na této schůzi, může se to realizovat na schůzi příští. Nyní, pane předsedající, prosím, abyste tento bod přerušil do doby splnění mnou navržené lhůty.
Do lhůty, kterou před chvílí přečetl, tu novou lhůtu. Ale já předpokládám, že v pondělí ve 12 hodin nebude pokračovat schůze Poslanecké sněmovny.
Ale to je můj postup, který případně navrhnu.
Budu reagovat. Je to technická záležitost. Možné jsou oba postupy. My jsme to na komisi diskutovali. Buď je možné ten bod přerušit - a opravuji se, to byla moje chyba. Pochopitelně není možné do pondělí, kdy Sněmovna nepokračuje. Takže pokud je tato poznámka, nemám s ní problém.
Nebude? Tak dobře, já jsem byl tak informován.
Takže to je první taková zásadní výtka. Druhá výtka je, že rozdělovat peníze na základě prosté metodiky, která nemá právní validitu, a hejtmani, případně rada kraje, potažmo zastupitelstvo kraje určitě nebudou mít problém vnímat metodiku danou ministerstvem jenom jako orientační, okrajovou. Prostě podpoří ty poskytovatele, kteří jsou jim blízcí, ty poskytovatele, které znají, rozumějí tomu, ale celá řada poskytovatelů bude ohrožena.
Nemusím zdůrazňovat, že mě tento výsledek mrzí, ale zároveň výsledek jednání koalice respektuji. V původním návrhu je, že o poskytování dotací na jednotlivé sociální služby bude rozhodovat rada kraje. Proto na tomto svém návrhu trváme a považujeme ho za velmi důležitý, protože, jak už tady zaznělo, bude se jednat o velké finanční prostředky. V bodě čtyři pak navrhujeme, aby stanovení procentuálního podílu krajů stanovil pro každé rozpočtové období prováděcí právní předpis. I tady k tomu zazněla už diskuse. V tomto se v rámci koalice úplně neshodneme. V podstatě fixujeme dle sdělení MPSV tříleté průměry poskytnutých dotací jednotlivým krajům na další tři roky. To znamená, jestliže budeme nadále fixovat ty dohodnuté-nedohodnuté procentuální podíly, které vycházejí z posledních tří let, tak to nepovažuji vzhledem k nějaké další kultivaci sociálních služeb za přínosné. Náš názor je, že by mělo MPSV urychleně hledat jasně uchopitelná kritéria, dle kterých by se procentuální podíly jednotlivým krajům v dalších rozpočtových obdobích rozdělovaly.
Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému a to byl poslední přihlášený do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Paní ministryně? Není tomu tak. Paní zpravodajka? Také tomu tak není. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Pan předseda klubu ODS Stanjura se hlásí. Pan kolega Kaňkovský se také hlásí?
Nejdřív bychom hlasovali o odložení účinnosti o dva roky. To je návrh paní poslankyně Chalánkové pod písmenem G. Pokud bude přijat, nedá se hlasovat o návrhu pod písmenem H pana poslance Beznosky. Pokud nebude, tak bychom hlasovali jako druhý o návrhu pana kolegy Beznosky o odložení účinnosti o jeden rok. Prvními dvěma hlasováními rozhodneme o účinnosti tohoto zákona. A pak by se hlasovalo o návrhu jako celku. To se moc omlouvám.
Pozitivní je, že nejdříve hlasujeme o zpětvzetí, a potom jsou dva návrhy. První návrh je postup podle návrhu pana předsedy Stanjury. Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme tedy hlasovat o tom, že budeme postupovat podle návrhu, který předložila zpravodajka. Kdo je proti? Děkuji vám. Dobře. Hlasování 169, které jsem zahájil. Nyní jednotlivé návrhy, paní zpravodajko. Prosím, přednášejte.
Stanovisko.
Dobře. Kdo je proti? Další návrh.
Je to pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku.
Stanovisko prosím.
Prosím, já bych to ještě dodala, pane předsedo - stanoví dotační titul pro výkon agendy sociální práce na úřadech obcí a krajů.
Hlasování pořadové číslo 171, z přítomných 170 pro 160, proti nikdo, návrh byl přijat. Další návrh.
Omlouvám se panu Kováčikovi, samozřejmě ctím autorská práva jeho vystoupení, takže děkuji. Vy jste lidem při volbách říkali, že prostě zablokujete nebo ořežete demokratická práva menšiny, opozice. Víte, silní politici, silné osobnosti, pokud si jsou jistí svými výkony a svými znalostmi, tak naopak připouštějí diskusi. A to, co se dále odehrávalo, byla přece vaše záležitost. Ale tady je vidět, jakou cenu má vaše dohoda, vaše slovo. To mě na tom děsí. To je prostě druhý bod. Prosím, naučte se něco a utkejte se s námi silou argumentů, silou schopností. Já taky nelezu do jaderné elektrárny, abych ji řídil, když nemám vystudovaný obor a nemám v tom praxi.
Dále je přihlášen s faktickou poznámkou pan Martin Komárek, po něm Radim Fiala, pan poslanec Beznoska.
Dámy a pánové, já jsem dvakrát řádně přihlášen a faktickou poznámku si beru jen proto, abyste všichni viděli, že v podstatě řádně přihlášení jsou diskriminováni. Tady je hodokvas přednostních práv a faktických poznámek, ve kterém se lidi nevyznají. A neplatí tu pravidla a hlavně to je nespravedlivé. Já si tu faktickou poznámku beru opravdu jenom proto, abych na to upozornil. A ještě řeknu ale jednu věc, protože tady se za tímto řečnickým pultíkem z jinak slušných nevýbojných lidí stávají doslova zhůvěřilá zvířata. I když nepoužívají přímo sprostá slova, tak prostě urážejí druhé. Mám na mysli - prostřednictvím pana předsedajícího - pana Laudáta. Já bych tam taky nikoho nepoháněl, nikoho bych neudával, ale chtěl bych, aby si pan Laudát uvědomil, že i tady bychom měli zachovávat pravidla slušnosti, džentlmenství a jakési skromnosti. A pokud nás chcete urážet, řekněte mi to do očí třeba na jednání výboru a já si to pak s vámi vyřídím!
Nyní pan poslanec Radim Fiala.
Děkuji za slovo. Chápu to jako člověk, který se v politice pohybuje nějakou dobu. A chápu to proto, že každá vládní koalice všude na světě by chtěla, aby dělala tu svou práci, to, co říkala voličům. Proto také vyhrála volby. A není nutné, aby jim do toho někdo mluvil. Ale bohužel ty role se za čas obrátí a ti, kteří to dnes navrhují, budou zase jednou v opozici a budou říkat: Ale my máme také důležité argumenty. My máme důležitá fakta k těm zákonům, která by mohla přispět k tomu, aby ty zákony byly kvalitnější, ale my se nedostaneme ke slovu, protože jsme si to bohužel před nějakou dobou omezili. Takže myslete na to, že se ty role jednou otočí, ať chceme, nebo nechceme.